Ano, vidím zde... paní poslankyně, máte slovo. Zahajuji hlasování. Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali vše, tak tento bod ukončuji. Zahajuji další bod a to je Jenom připomínám, že ve 13 hodin máme pevně zařazený bod. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Návrh zákona tedy ruší některá ustanovení týkající se veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv, která byla duplicitní. Dále bylo nezbytné na řadě míst přistoupit k důslednému rozdělení právní úpravy humánních a veterinárních léčivých přípravků. Vedle zákona o léčivech se k zajištění řádné adaptace dále novelizuje zákon o regulaci reklamy, zákon o krmivech a zákon o správních poplatcích. Děkuji za vaši pozornost. Cílem návrhu zákona je modernizovat evidenci chmelnic a její vazbu na kontrolní procesy a nově formulovat požadavky na podání žádostí o zařazení chmelnice do evidence chmelnic. Návrh rovněž pokračuje v adaptaci na příslušné nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ověřování chmele a chmelových produktů, především s cílem zakotvit úpravu oblasti týkající se ověřování chmele a chmelových produktů přímo v zákoně, nikoliv jen ve vyhlášce. Děkuji za vaši pozornost.
Prosím, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů. A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Karel Smetana. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, od přijetí zákona o ochraně chmele až po současnost proběhla nejen v českém zemědělství řada změn, které se dotkly i výroby chmele a na které zákon v okamžiku svého vzniku nemohl reagovat. Tato novela je nezbytná zejména pro zachování odrůdové pravosti a kvality chmele. Přesná identifikace chmele, o kterou se opírá pěstitel ve svém dokumentu Prohlášení producenta, je rovněž základní podmínkou ověření chmele a chmelových produktů, kterou požaduje Evropská unie ve svých nařízeních. Předkládaný návrh nepředpokládá negativní hospodářský ani finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu hnutí ANO. Za prvé je to modernizace evidence chmelnic. Zde se jedná o nově definované požadavky důležité pro správnou evidenci chmelnic v návaznosti na úpravy ověřovacího procesu chmele a chmelových produktů. Třetím takovým bodem jsou nově formulované požadavky na podávání žádosti o zařazení chmelnice do evidence chmelnic. Tento bod v podstatě rozšiřuje stávající evidenci o důležité podklady, které využijí kontrolní orgány. Dalším bodem je explicitní zakotvení podmínky - ověřit lze jen chmel pocházející z evidovaných chmelnic. Zde jde o ustanovení, které ve stávajícím zákoně o ochraně chmele není, a je proto nezbytné k zajištění správného ověření chmele tuto informaci vést a mít ji k dispozici v předkládání kontrolním institucím.
Nebudu zde opakovat slova pana ministra, ale spíš doplním body, které tady zatím nezazněly. Návrh zákona nepředpokládá zvýšení nároků na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Náklady na vytvoření a provoz centrální evidence psů budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Doporučuji tento návrh zákona postoupit zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.
Děkuji panu poslanci a zároveň zpravodaji pro prvé čtení. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy? Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany pana ministra zemědělství? Zeptám se, jestli chce závěrečné slovo pan zpravodaj pro prvé čtení? V tuto chvíli budu konstatovat, že nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Nikoho nevidím, takže v tuto chvíli přistoupíme k hlasování. Přečtu tedy návrh na usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování. Děkuji. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Konstatuji, že končím projednávání tohoto sněmovního tisku. Nyní dle schváleného programu se dostáváme k bodu číslo Poprosím v tuto chvíli pana ministra financí, pana Zbyňka Stanjuru, o úvodní slovo.
V průběhu druhého čtení nepadl žádný pozměňovací návrh.
Poprosím v tuto chvíli paní zpravodajku garančního výboru, paní poslankyni Barboru Urbanovou. Paní poslankyně, máte slovo.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. My jsme na výboru návrh projednali. Jsem přesvědčena, že i teď všichni víme, o čem se případně bude hlasovat. Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení a navrhli jsme i proceduru.
V tuto chvíli si dovolím otevřít rozpravu, protože jsme tady měli již úvodní slova. Pan poslanec Jan Hrnčíř. Pane poslanče, máte slovo.
Zamyslela jsem se i nad tím, proč chce někdo zavést mimo PET i povinné zálohování na plechovky. Pokud by důvodem jejich povinného zálohování mělo být pohazování odpadků a všeobecná snaha o recyklaci nápojových obalů, tak proč nezálohovat všechny skleněné obaly a nápojové kartony nebo nápojové pytlíčky? Jednoznačně se ukazuje, že autoři povinného zálohování se zaměřují na nejsnadněji a nejlevněji sbíratelné obaly, ovšem s nejvyšší tržní cenou, to je PET a hliník. Některé již provedené investice budou zmařeny. Dobrovolné zálohování je u nás zákonem funkčně vyřešeno již desítky let, a to ke spokojenosti spotřebitelů, obchodníků i výrobců, a proto není nutné dále toto regulovat. Současná úprava nabízí výrobcům možnost plnit uloženou povinnost sběru jak dobrovolným zálohováním, tak formou tříděného sběru. Zachování aktuálního stavu dobrovolnosti zálohování ponechávají zákonodárci odpovědnost na producentech nápojů a současně je nutí najít optimální řešení pro spotřebitele i obchodníky, a to především ty malé, nezávislé. A teď se podíváme na negativa povinného zálohování pro jednotlivé sektory. Obchodníci - vysoký podíl nákladů na zavedení systému, zvýšené nároky na cash-flow, vysoké nároky na manipulaci s ceninou, nutnost stavebních úprav při oddělení toku odpadů od potravin a zvýšená administrativa. Zpracovatelé odpadů - poškození tržní rovnováhy nekoncepčním krokem, demotivace od nutných investic do infrastruktury, snížení výtěžnosti třídicích linek a výrazný výpadek příjmů. Tak to je v kostce, co jsem si připravila ohledně zálohování, neboť jak již jsem říkala, tento zákon je změnovým zákonem a nabízí se to, že je vynikajícím nosičem různých kreativních pozměňovacích návrhů.
Dále je přihlášena paní poslankyně Balaštíková. Jen ještě přečtu omluvu.
Děkuji, paní předsedající.
Děkuji za dodržení času. V tuto chvíli konstatuji, že neeviduji žádnou faktickou poznámku. Jsme v obecné rozpravě, nikdo není přihlášen. Zeptám se, hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Končím v tuto chvíli obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Zeptám se, jestli má zájem paní ministryně životního prostředí? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Nyní řeknu, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Zeptám se v tuto chvíli, navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr zemědělství.
Proto navrhuji změnu zpravodaje tohoto sněmovního tisku, pana poslance Karla Smetanu.
Dobře. Budeme hlasovat o změně zpravodaje. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji všem poslancům za hlasování. Návrh byl přijat. To znamená, že zpravodajem pro prvé čtení byl schválen pan poslanec Karel Smetana, a já bych ho také požádala, zda by přišel sem k pultu, který je určen pro navrhovatele a zpravodaje.
Toto nařízení navazuje na již existující evropskou právní úpravu v oblasti zdraví zvířat a představuje obecný právní rámec, který bude postupně vyplněn přijetím prováděcích nařízení. Dalším cílem návrhu zákona je dokončit implementaci nařízení o úředních kontrolách, která byla předmětem poslední novely veterinárního zákona. Návrh zákona rovněž nad rámec adaptace uvedených nařízení doplňuje právní úpravu centrální evidence psů a stanoví související povinnosti chovatelů psů a soukromých veterinárních lékařů. Dále ruší povinnost chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit krajské veterinární správě a povinnost vyžádat si veterinární osvědčení k přemisťování včelstev mimo území kraje, což přispěje ke snížení administrativní náročnosti. Dále součástí návrhu zákona je například novela plemenářského zákona, která zohledňuje požadavky unijních nařízení.
Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pan poslanec Karel Smetana. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Předkládaná novela veterinárního zákona byla projednána již minulou vládou 25. ledna 2021 a následně ji projednala i Poslanecká sněmovna v prvém čtení.
Tato upravená ustanovení jsou doplněna některými povinnostmi přenesenými z vyhlášky do zákona o ochraně chmele.
Děkuji, pane poslanče.
Jako první prosím pan poslanec Richard Brabec s faktickou.
Tak to jenom na vysvětlení i technicky.
Děkuji velmi za dodržení času. Nyní paní poslankyně Berenika Peštová s faktickou, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, vaše dvě minuty.
Systém tady je, je funkční a ty obce, respektive občané, si na to zvykli. To je celé, nic víc, nic méně.
Děkuji za dodržení času. Dále pan poslanec Michal Kučera s faktickou a poslední faktická pan poslanec Jiří Kobza se připraví. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.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
Já bych možná doplnil ty informace, které tady zaznívají jak od pana poslance Brabce, bývalého ministra životního prostředí, tak od jeho kolegyň. Takže toto je celý ten příběh a myslím ten nejzásadnější bod celé té debaty. Mají petky skončit v recyklovaném odpadu a být součástí byznysu odpadového hospodářství, anebo být z toho byznysu vyjmuty a jít mimo systém? ... zda skončí... petky v odpadovém hospodářství, anebo... ... v recyklátu mimo systém.
Poprosím o dodržování času.
Dámy a pánové, já se zřejmě musím omluvit, že jsem ve své předchozí poznámce nebyl dostatečně podrobný, protože v rámci zálohování a recyklace petových láhví se rozhodně nejedná o to, že by ty láhve pracovaly nebo se pohybovaly asi tak, jako se za hluboké minulosti pohybovaly láhve na mléko. Ty láhve nebudou vymývány, ty láhve nebudou nějakým způsobem posílány zpátky do oběhu.
Nařízení má podle Evropské komise také pomoci řešit demografickou krizi. To nevím, jakým způsobem by tento komerční produkt měl řešit demografickou krizi. Dalším cílem má být také přesun více úspor domácností z tradičních nástrojů, jako jsou vklady, na kapitálové trhy. Já bych vás tedy ještě jednou, vážené kolegyně a kolegové, poprosil, abyste podpořili můj návrh na zamítnutí a skutečně touto komplikovanou, nepotřebnou, nadbytečnou normou nezaplevelovali náš právní řád.
Paní poslankyně, máte slovo.
Doufám, že je to jasné.
Dovolím si zagongovat a zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany pana ministra? Takže s tímto hlasováním se musíme nejdříve vypořádat. Je tady, koukám, návrh na odhlášení. Dovolím si vás všechny odhlásit v tuto chvíli a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. To znamená, že návrh nebyl zamítnut. Zahajuji hlasování. Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Kdo je proti? Děkuji, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si přednést krátkou zpravodajskou zprávu, jelikož vše podstatné již uvedl pan ministr. Návrh upravuje a zpřesňuje problematiku řidičů, výkon povolání řidiče, přestávky, objednávání přeprav, možnost výjimek v době mimořádného stavu.
Otevírám tímto obecnou rozpravu.
Já si dovolím ještě jeden velmi stručný požadavek, prosbu. V případě těch implementovaných směrnic bohužel už došlo k naplnění transpoziční lhůty, a to 2. února letošního roku. Proto si dovoluji navrhnout a požádat vás o podporu zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na 30 dnů.
Táži se tedy ještě, jestli někdo chce vystoupit v obecné rozpravě? Nikoliv. Táži se, jestli je zájem navrhovatele nebo zpravodajky vystoupit? Budeme tedy pokračovat. Hlasujeme o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Hlasování ukončeno. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se tedy, jestli má někdo ještě návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Tímto ukončuji tento bod. Zahajuji další bod, a to je Děkuji.
upřesňuje okruh subjektů majících povinnost registrace do systému ekologického zemědělství; Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlejší novelizace zákona o ekologickém zemědělství proběhla již v roce 2011, je třeba reagovat na poznatky z aplikační praxe.
To je ta praxe, která už je dnes některými městy, například pokud vím, tak v Pardubicích na to statutární město Pardubice už takto přistoupilo k tomu a pro ty ukrajinské děti vytváří ty takzvané adaptační skupiny. To není pedagogický pracovník. My ho potřebujeme skutečně z tohoto prostředí, z této v uvozovkách virtuální reality vytrhnout. Má to druhý efekt.
Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Renátu Zajíčkovou v obecné rozpravě.
Dobré odpoledne všem. Ono už vlastně bylo všechno řečeno. Každým dnem přibývají stovky, tisíce dětí, které přicházejí do našich měst. To samozřejmě platí i o některých základních školách. Jak už tady bylo řečeno, práci Ministerstva školství je potřeba ocenit, protože byli opravdu velmi rychlí a vyslyšeli naše požadavky, naše připomínky, které jsme jako poslanci k těm návrhům měli. Téměř všechny zapracovali, a to právě tak, aby se umožnilo vzdělávání ukrajinských dětí, ale nebylo to na úkor našich českých dětí. To je potřeba zdůraznit, protože naše české děti také prošly velmi složitým obdobím, dva roky covidu v podstatě zdecimovaly, jestli to takhle mohu říct, naše české školy. Do toho přišla tato situace. Děkuju moc.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. V současné době nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí a já končím obecnou rozpravu. Přečtu omluvu. Nebo můžu otevřít podrobnou rozpravu, pane ministře? O slovo se přihlásil pan poslanec Jan Berki. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Táži se, zda někdo další se hlásí ještě do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu.
Já bych chtěl na závěr pouze moc poděkovat všem napříč politickým spektrem, kteří se na tom návrhu podíleli. Myslím, že ze Sněmovny odejde velmi dobrý návrh, který odráží akutní praktickou situaci, kterou musí ředitelé a učitelé řešit. Moc si vážím toho, že jsme se dokázali sjednotit a výsledkem je zjednodušení té situace pro terén.
Pan zpravodaj?
Věříme ředitelům a zřizovatelům, že oni posoudí nejlépe možnosti jejich území, a tento zákon jim pomůže pracovat přechodně s kapacitou přijímání ukrajinských dětí do školek, škol základních i středních, řeší zaměstnání ukrajinských pedagogů, asistentů, možnost neučit podle RVP a tak dále. My jsme v přímém přenosu svědky toho, jak už to zvládají, a my je v tom nemůžeme nechat jako v době pandemie. Nesmějí se pohybovat mimo zákon a tato přechodná ustanovení jim v tom pomohou.
Nyní vás, vážené paní poslankyně a poslanci, seznámím s návrhem dalšího postupu.